Je to záměr, kdy bude předložena ve stavu legislativní nouze novela zákona o kompenzačním bonusu. My chceme, aby napříště byly pouze tři programy - kompenzační bonus, Antivirus a jakási záchytná síť. Takže i z těchto všech důvodů vás prosím o podporu verze ve znění Poslanecké sněmovny.
Takže já to zopakuji. Přerušení schůze jako takové do zítřejší deváté hodiny. Návrh byl zamítnut. Tím pádem předseda poslaneckého klubu ODS dává návrh na dvouhodinovou pauzu.
Děkuji.
Takže vyhlašuji pauzu... Ještě předseda Sněmovny Radek Vondráček.
Vy to stejně můžete poskládat, tak mohli jste se aspoň domluvit a vzít si to tři kluby.
Jenom poznamenám, že například u úhrad za hlubinnou těžbu černého uhlí, ropy nebo plynu odchází do státního rozpočtu pouze 25 % z úhrad. Karlovarský kraj by tím získal do rozpočtu navíc přibližně 45 milionů ročně, Ústecký kraj potom přibližně 180 milionů. Nejsou to, jak vidíte, z hlediska velikosti rozpočtů žádné obrovské peníze. Ale v Ústeckém a Karlovarském kraji, odkud, a to si dovolím zdůraznit, odkud tyto peníze pocházejí, se za ně dá pořídit mnoho dobrého pro jejich obyvatele. I zde bychom tímto pozměňovacím návrhem chtěli nově přidat kraje, ve kterých tato těžba probíhá. Tento návrh Přemysla Rabase a dalších senátorů není nijak nový. Pokoušeli jsme se pro tento pozměňovací návrh získat podporu napříč senátními kluby a na plénu Senátu pro tento návrh po bohaté rozpravě nakonec zvedlo ruku 62 senátorů ze 74 přítomných.
Neprošlo to a jsem rád, že se nám sem vrací teď v tady té podobě ze Senátu. Mám za to, že to je věc, která je nad koaliční nebo opoziční politikou, a že by všichni poslanci z Ústeckého kraje nebo z Karlovarského kraje pro to měli zvednout ruku. Já jsem se narodil v Kadani, téměř na prahu uhelného lomu. Já věřím samosprávám, já věřím krajům.
Děkuji.
Ta myšlenka samozřejmě bude zaznívat skoro u každého zákona, který nějak dělí peníze mezi obce, kraje a státní rozpočet. Tady je předložen model, který hovoří o tom, že kraje si pomohou v řádu možná milionů korun, desítek milionů korun, že by si pomohly do svých rozpočtů. Ty kraje mezi sebou mají určité pnutí a vytýkáme si navzájem přidělované prostředky. Já jsem z Moravskoslezského kraje a my úpěnlivě žádáme vládu, aby už konečně poslala ty miliardy, které jsou nám slíbeny a měly by přijít. To je moje drobná výhrada k předkladatelům - že bych ještě chápal, kdyby to bylo účelově vázáno, ale takhle to opravdu považuji za obcházení rozpočtového určení daní.
Tak teď ta debata už probíhá regionálně. Máme tři kraje, které jsou strukturálně postižené a které se musejí vyrovnávat s postupným útlumem těžby uhlí. Zapomněla.
Omlouvám se.
Zazněly všechny návrhy k pořadu schůze a teď se s tím poměrně složitým materiálem musíme nějak vypořádat. Nyní tedy jednotlivě návrhy pana předsedy Faltýnka. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Pardon! Byl přijat. Teď se dostáváme k tomu složitějšímu. Mám zde několik protinávrhů, týkajících se pořadí ve třetím čtení. To je první návrh. Kdo je proti? Zahajuji hlasování.
Máme tady další bod. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.
Věřím tedy, že tento názor na podporu tohoto zákona, který je komplementární s tím předchozím, budete sdílet i vy, a proto si vás dovolím, abych ušetřil i váš čas, požádat o to, abyste svým dnešním hlasováním tento návrh, který zaslal Senát zpátky Poslanecké sněmovně, v takovém znění podpořili.
Ještě jednou dobrý večer.
Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Pan ministr? Zájem není. Máme další bod. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Vítám mezi námi senátorku Hanu Žákovou.
Dámy a pánové, dovolte mi ještě jednou uvést návrh novely zákona o podzimním kompenzačním bonusu, jehož cílem je především připustit jeho čerpání osobami v úpadku. Vzhledem k tomu, že ohledně této změny panovala na půdě obou komor parlamentu všeobecná shoda, zaměřím se nyní pouze na pozměňovací návrhy Senátu, se kterými zásadně nesouhlasím, a pokusím se vysvětlit proč. Všechny tři pozměňovací návrhy, které Senát přijal, byly textově shodné s návrhy, které zde na půdě Poslanecké sněmovny byly již jednou zamítnuty.
To rozhodnutí už padlo a my se máme soustředit na to, abychom těm regionům pomohli. A jen tak mimochodem, co říkal můj předřečník: ty miliardy slibovala vláda Miloše Zemana. Skoro nikdo z nás si nevzpomene, kdy to bylo. Tomu já rozumím.
S přednostním právem se hlásí pan senátor. Pak mám v obecné rozpravě přihlášeného elektronicky - a má přednost - pana poslance Krejzu a z místa pana poslance Pávka. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já bych jenom rád zareagoval na mé dva předřečníky. Nejdřív na pana poslance Luzara . Moc mě mrzí, co tady říkal. Tady nejde o to, že bychom zapomněli na Moravskoslezský kraj. V tomto je ten nepoměr. To bych jenom rád zareagoval na pana Stanjuru. A potom co tady říkal pan poslanec Luzar ohledně účelové vázanosti té platby. Nakonec jsme zjistili, že se jedná o tak malé objemy, jsou to řádově desítky milionů korun, že účelová vázanost nám přišla ne úplně šťastné řešení. Nicméně kraje mají své priority, mají své volené zástupce, znají situaci a ví, kde peníze nejlépe použít. Znovu opakuji, nejedná se o nějaké velké peníze, jsou to řádově desítky milionů korun.
S faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Procházková.
Milé kolegyně, milí kolegové, hlavně z Ústeckého a Karlovarského kraje.
Já jsem mu řekla, že principiálně nejsem proti, určitě. Problém je ale úplně někde jinde. Zastupitelstvo zavázalo své poslance, aby hlasovali pro tento návrh.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejprve mi dovolte, abych vás seznámil s návrhy, které dnes přijalo grémium. To je vše, co já mám z grémia pro tuto chvíli pro vás. Přehled zbývajících bodů vám byl rozeslán elektronickou poštou. Ještě před zahájením schůze se písemně přihlásil s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Já poprosím o klid! Začneme projednávat změny pořadu schůze.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Je to ten zákon, který jsme nestihli projednat na mimořádné schůzi k němu svolené.
Tento návrh byl také přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Za bod, za novelu zákona o myslivosti navrhuje pan předseda Faltýnek zařadit bod číslo 115, tisk 1118, podpora vědy, výzkumu, inovace, první čtení. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Ptám se, kdo je pro? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? I tento návrh byl přijat. Je to hlasovatelné na hraně. Pan předseda Jurečka navrhuje zařazení nového bodu, Informace vlády o situaci v Národní sportovní agentuře. Takže nejprve zařazení nového bodu. A nyní je zde návrh, aby byl tento bod zařazen v pátek jako první bod po třetích čteních. Návrh na pevné zařazení přijat nebyl.
Dále bod číslo 85, sněmovní tisk 254, Ministerstvo zemědělství, první čtení zákona o myslivosti. Dále bod číslo 115, sněmovní tisk 1118, podpora věda, výzkum, inovace, první čtení. Potom bod číslo 272, sněmovní tisk 895, senátní novela Ústavy týkající se zbraní, první čtení. Čili toto jsou moje návrhy. Nepředpokládám, že je reálné je hlasovat en bloc, a děkuji za podporu alespoň některých z nich.
Další s přednostním právem se hlásil pan předseda Jurečka.
Vážený pane předsedo, pane premiére, členky, členové vlády, kolegyně, kolegové.
Mám několik návrhů k pořadu jednání.
Čeká nás poměrně hodně hlasování. Prosím, dávejte pozor.
Děkuji za slovo. A pak mi dovolte, abych navrhl jiné pořadí tisků ve třetím čtení na zítřejší dopoledne, a to variantně. Děkuji, to jsou zatím všechny návrhy za náš poslanecký klub.
nechám hlasovat tak, jak postupně šly. S přednostním právem nyní paní místopředsedkyně Valachová za klub ČSSD.
Kolegové, kolegyně, vážená vládo. Poprosím vás o podporu tohoto návrhu. Je to změna občanského zákoníku, sněmovní tisk 984; a potom sněmovní tisk 695, zákon o nemocenském pojištění, což je dlouhodobé ošetřovné. Děkuji vám za pozornost.
Nyní s přednostním právem paní předsedkyně Pekarová Adamová.
V současné chvíli je to bod číslo 310, a to konkrétně na středu jako první bod v odpoledním bloku jednání.
Petr Bendl k pořadu schůze. V případě, že projde návrh pana předsedy Faltýnka, tak ten bod bude čtvrtý po třetích čteních a bude již pevně zařazený. V případě, že by neprošel návrh pana předsedy Faltýnka, beru to jako alternativní návrh. Pan poslanec Luzar, připraví se pan poslanec Lipavský.
Vyslechli jsme si zde různé návrhy kolegyň a kolegů na zařazení bodů a středa asi bude klíčová v rámci projednávání třetích čtení a dalších záležitostí. Děkuji za pozornost.
Asi odhlasujeme na začátku nějaké pořadí třetích čtení a ty další už by byly nehlasovatelné z mého pohledu.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Je před námi třetí čtení nízkouhlíkového zákona, ale není možné v něm pokračovat vzhledem k tomu, že na politické scéně nepanuje shoda nad základními parametry tendru, který má být na základě tohoto zákona vypsán, a to až do té míry, že není shoda nad některými otázkami ekonomického uspořádání a financování té stavby, ale přitom ten zákon je nezbytnou součástí toho finančního modelu. Nicméně to se nestalo. A domnívám se, že takto významná záležitost by neměla být jaksi řešena urychleně. Věřím, že tam prostor je.
Já jenom konstatuji, že váš návrh je totožný s návrhem paní poslankyně Langšádlové - vyřazení toho bodu. Nezaznamenal jsem tam žádný rozdíl.

Já se hlásím do rozpravy. Vážené paní poslankyně, poslanci, vážený pane předsedající. Jak tady dnes zaznělo, jsou tady samozřejmě výhrady, jsou tady pozitiva, negativa. Budeme tam mít 13 zástupců a v rámci toho podvýboru se mohou zúčastnit i další poslanci, kteří nejsou členem. To první, že primárně ty finanční prostředky z Just Transition Fundu, z fondu pro spravedlivý přechod, půjdou pouze do těch tří krajů, to znamená do kraje Karlovarského, Moravskoslezského, Ústeckého. A to poslední, co považuji za velmi pozitivní, co se podařilo dojednat, že tyto tři kraje budou mít svoji obálku v rámci částky zhruba 40 miliard korun, která bude prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, Národního plánu obnovy a Operačního programu Podnikání, inovace a konkurenceschopnost. Takže to se podařilo dojednat jak s Ministerstvem průmyslu a obchodu, s Ministerstvem životního prostředí. A s tímto usnesením se půjde i na vládu.
Další přihlášené do rozpravy v tuto chvíli nevidím. Pan senátor mě žádal o závěrečné vystoupení, takže prosím.
kraje, který v mnoha ukazatelích stále klesá níž, kraje, u kterého se dlouhodobě nedaří tyto trendy vůči zbytku republiky změnit. Jsem z kraje, kde díky tomu klesá důvěra v demokracii, kde je velmi nízká volební účast, jsem z kraje, kde Parlament má velmi malou důvěru. Jsem z kraje, kde se aktuálně potýkáme také s těžkou krizí zdravotnických zařízení v souvislosti s pandemií.
Děkuji. Prosím, pokračujte.
Na druhou stranu jsme nádherným místem s obrovským potenciálem, jsme také lázeňským krajem, jak už tu zaznělo, s krásnou přírodou, Krušnými horami a úžasnou atmosférou spojenou s velmi pohnutou historií 20. století. A také krajem, jehož nemalou část, Sokolovsko, čeká transformace spojená s koncem dobývání uhlí. Takových regionů se specifickými problémy je v České republice víc. I proto jsem přišel s nápadem na ustavení senátního podvýboru pro regiony v transformaci, který by se těmito problémy systematicky zabýval, a jsem rád, že na půdě Senátu tento podvýbor vznikl a že mám tu čest mu předsedat. Na půdě Sněmovny, jak říkala moje předřečnice, paní Vildumetzová, vzniká nyní podvýbor s podobným zaměřením. A jsem rád, že i dolní komora se bude problematice našich převážně uhelných regionů věnovat. Velmi to vítám, děkuji a vítám to, že celý Parlament tím podle mého názoru vyslal jasný signál, že problémy těchto regionů vnímá a chce se jimi zabývat. Promiňte mi, prosím, tento trošku delší a obecnější úvod. Konečně se dostávám k tomu, proč to všechno říkám. Chtěl jsem vás uvést do situace, jaká panuje v regionech, o kterých budete za chvíli také hlasovat. Situace v Ústeckém kraji není o mnoho jiná než v Karlovarském, zpravidla jsou v žebříčcích o jedno místo před námi. Touto úpravou se napravuje tato nespravedlnost a pomůže se navíc dlouhodobě ekonomicky nejslabším krajům. Peníze se vrátí tam, odkud pocházejí. Nejde o žádné obrovské částky. Pro Karlovarský kraj to znamená přibližně 45 milionů ročně, pro Ústecký zhruba 160 milionů ročně.
Pokud, kolegové, potřebujete něco řešit, řešte to v klidu nebo mimo sál. Prosím, pokračujte.
Tento návrh také upravuje rozdělení poplatků za ostatní nerosty, typicky kamenolomy a pískovny. Takových je v České republice přes 900 a mnozí z vás mají představu nebo osobní zkušenost, jaké je to žít v jejich blízkosti. Myslím si, že i zde by mělo platit, že větší část poplatků za vytěžený nerost by měla skončit v regionech, kde těžba probíhá, a ne ve státní pokladně, jak je tomu dosud. Senátní verze novely napravuje i tuto nespravedlnost. Chci vás požádat, abyste zvážili schválení zákona ve znění senátních pozměňovacích návrhů. Pro tuto změnu hlasovala drtivá většina senátorů napříč politickým spektrem a napříč republikou. Pozměňovací návrh podpořili senátoři za ANO, za ODS, za STAN, za KDU-ČSL, za Piráty, za TOP 09, za ČSSD a další.
Toto je sedmý rozpočet za mého fungování na Ministerstvu financí. Tak jenom stručně. Takže ono je potřeba říct, které ty výdaje byste šetřil. Protože ono když se podíváte, tak rozpočet se skládá především z transferů. Tak jenom to abychom si řekli. A děkuji, že sledujete můj Facebook, moje sociální sítě a že aktuálně víte, že jsem tam vzdala hold panu ministru Rašínovi, což jsem samozřejmě učinila velmi ráda a velmi upřímně. Pan poslanec Ferjenčík. Děkuji, taky ho nevidím, nevadí, ale tak poděkuji aspoň na mikrofon. Já jsem ten slib včera dala, počítáme s částkou přes 12 miliard na odměny zdravotníkům. Ano, počítáme ve VPS s částkou 5 miliard na odměny v sociálních službách. Jednu miliardu má paní ministryně v nespotřebovaných nárocích, kde neutratila z dotace na sociální služby z minulého roku, takže 6 miliard půjde na odměny v sociálních službách.
Budeme pokračovat. Toto bylo závěrečné slovo. Předpokládám, že další závěrečné slovo již není potřeba. Takže já otevírám podrobnou rozpravu, do které v tuto chvíli mám tři přihlášky. Děkuji.